Tady už ta sněmovna funguje jako naše ctěná novinářská obec. Takže já jsem o závisti nemluvil. Aby ta debata nebyla příliš monotónní. Skutečně, problém ochrany duševního vlastnictví je problém poměrně velký. Já si prostě koupím škodovku. Takže když někdo na to umění nemá, tak si ho prostě nekoupí. To je prostě tak! To je fakt a tento zákon ho neřeší. Ale znovu říkám: Nelze mu to vyčítat. Nelze to vyčítat tomuto zákonu, to neumíme zatím vyřešit nikdo.
Děkuji. Po něm pan poslanec Fiedler.
Děkuji za slovo. Víte, pane poslanče Komárku prostřednictvím předsedajícího, já tedy našim umělcům opravdu nezávidím, mnoha z nich si vážím. A jinak můj názor je, že ten zákon je od samého začátku problematický. Už byl několikrát u soudu. Dokonce jednou byli autoři napadeni tím, že hotelový pokoj vlastně není veřejný, ale zaplatíte si tam za své peníze soukromí. Takže by vlastně v tom svazu měli být samotní sportovci, mě napadlo. Protože na ty se kouká opravdu veřejně nejvíc.
Děkuji. Pan poslanec Fiedler a jeho faktická poznámka.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, autorská práva jsou přece chráněna. Ale hledat náhradní řešení, že budeme zdaňovat kopírky? Ten autorský zákon je dobrý. Celá ta konstrukce je prostě absurdní.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den přerušené 50. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. S náhradní kartou číslo 26 bude dnes hlasovat pan poslanec Vondráček a s náhradní kartou číslo 31 pan poslanec Kasal. To byly omluvy. To je z mé strany vše. Žádnou námitku neeviduji, tak v tuto chvíli nechám hlasovat o návrhu z grémia. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 227, přihlášeno 129 přítomných, pro 121, proti nikdo. A teď se táži, zda jsou návrhy ke změně programu. První, s přednostním právem, předseda klubu ANO pan poslanec Faltýnek. Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Opálku. Prosím, máte slovo.
Jen bych chtěl úvodem říci, že pan předseda Faltýnek nevystupoval s přednostním právem, ale s návrhem, a ten nemá přednost, takže měl být zařazen. Musím však konstatovat, že ani Ústava ani jiný zákon nezaručuje, že se touto předlohou musí Poslanecká sněmovna zabývat. V Poslanecké sněmovně je evidováno 956 návrhů zákona. Děkuji vám. Abych byl zcela spravedlivý, musím uznat, že k tomuto stavu přispívá i chování pravicové opozice a že obdobný stav panoval i v předchozích volebních obdobích. Většina vzpomenutých poslaneckých návrhů nemá naději být projednána do konce volebního období, a tak se ono ústavní právo poslance stává nevymožitelným a pouze formálním.
Mám faktickou poznámku pana poslance Klána.
On tady zmiňoval, že smluvní platy nejvíce zneužívala vláda Jiřího Paroubka. Služební zákon byl dáván jako rukojmí k tomu, že nám můžou být zastaveny dotace z Evropské unie. Ale služební zákon jsme samozřejmě potřebovali. Již od samého počátku tvorby a projednávání tohoto zákona se ukazovalo, že existují systémové chyby při přípravě a projednávání zákona, které vedou k tomu, že zákon je po svém přijetí v tom, co je v něm dobré, doslova vykastrován a obvykle špatné věci jsou k němu dodávány. Chyby vidím následovně: To potvrdil i další vývoj v projednávání samotného zákona. Ale ze zmetku nelze udělat přece špičkový produkt, když tam přidáme veškeré inovace. Ale abych tady nemluvil jen obecně, tak nyní několik slov k navrhovaným změnám, o kterých tady mluvil pan senátor. Nemám nic proti setrvání zkušených pracovníků na finančních a sociálních úřadech. Nemám nic proti tomu, předpokládám, upřímnému úsilí Senátu zabránit odchodu byť nekvalifikovaných, ale zkušených pracovníků z finanční a sociální správy. Novela však otevírá dveře různým nepravostem. Politici si zabetonují své ideově oddané, ale neschopné lidi do struktur státní správy. Jak už tady v diskusi mnohokrát zaznělo, tak se sem postupně nahrnou různé pozměňovací návrhy a opět budeme vytvářet určitý nový typ služebního zákona. To, že odejdou zkušení lidé, se již dávno naplnilo. Potvrzuje se, že zákon je zmetek. Ani bych se nedivil, kdyby další politická garnitura, která přijde po příštích volbách do Poslanecké sněmovny příští rok, zákon zrušila. Na závěr si položme několik otázek. Nejprve jsme udělali výjimku pro velvyslance, pro paní Klausovou a paní Filipi, kterým bylo 70 let, protože věk 70 let je jasně dán jako strop odchodu ze státní služby. To byla první výjimka. Pak přijde nějaké další ministerstvo s tím, že má problém, a budeme potřebovat udělat další výjimku. Pořád se to řeší nekoncepčně a není jasná dlouhodobá strategie, jakým způsobem se to má dělat. Jak je vidět, tak zákon o státní službě přináší stále více problémů a je nutné jej komplexně novelizovat. Jde o to, aby se státní správa zprofesionalizovala. Chápu, že některé pracovníky nedokáže ve své podstatě služební zákon zaplatit. Jedná se třeba o problém zaměstnanců v oblasti IT, kde opravdu jsou odměňováni třeba i špatně, respektive spadají do různé platové třídy. To je jeden ze základních problémů, jakým způsobem je odměňovat. To jsou ode mě takové postřehy z reality, která je poměrně složitá v oblasti státní služby.
Pak tady máme omluvy. Pan poslanec Lukáš Pleticha se omlouvá dnes od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Nejprve budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu zákona. Přivolám naše kolegy z předsálí a budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu zákona, který předložil pan poslanec Petr Kudela. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Budeme tedy nejprve hlasovat o protinávrhu pana poslance Dolejše, o přikázání výboru pro životní prostředí jako garančnímu výboru. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.
Pokud ty zmatky byly vyvolány mým nervózním chováním, tak je tento důvod.
Nechcete, děkuji. Děkuji. Je tady žádost o zpochybnění hlasování. Pane poslanče, vy také? Děkuji. Je tady žádost o zpochybnění hlasování o námitce. Je tady žádost o odhlášení. Budeme hlasovat o námitce paní poslankyně Wernerové. Námitka byla přijata a my tedy budeme opakovat hlasování o přikázání výboru pro životní prostředí jako garančnímu výboru. Zahajuji hlasování o přikázání výboru pro životní prostředí jako garančnímu. Budeme tedy hlasovat o návrhu předsedy Poslanecké sněmovny, který svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru jako garančnímu. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru jako garančnímu. Předseda Poslanecké sněmovny nenavrhl přikázat tento návrh žádnému dalšímu výboru. Výbor pro životní prostředí, ano. Má ještě někdo nějaký jiný návrh na přikázání? Návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že návrh byl přikázán zemědělskému výboru jako garančnímu a dále výboru pro životní prostředí. Zahajuji hlasování o prodloužení lhůty k projednání o 30 dnů. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Máme na 14 hodin pevně zařazený návrh Poslanecké sněmovny na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.
Nyní eviduji dvě faktické poznámky. Prosím, máte slovo.
Když se nad tím zamyslíte, ukažte mně jednu jedinou profesní skupinu, která si dělá takové komplikace ve svém profesním životě, jako jsou lékaři.
Prosím, máte slovo.
Děkuji. Faktem je, že došlo k velmi výrazným změnám během přípravy toho zákona. Já velmi doporučuji, aby se pro něj hlasovalo.
Prosím k mikrofonu s faktickou pana poslance Brázdila. Prosím, máte slovo. Ano, já váš požadavek eviduji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Je tomu tak.
Debata se točila kolem toho, jestli bude jednotná, či nebude jednotná pediatrie. Já jsem stále příznivcem jednotné pediatrie, nicméně chápu, že na některé kolegy a kolegyně zapůsobily argumenty sdružení praktického lékaře pro děti a dorost. Já bych velmi plédoval pro to, abychom jako celek tento zákon podpořili, protože si myslím, že nás to posouvá velmi výrazně kupředu, byť chápu, že je tady spousta lékařů a každý má trochu jinou představu, jak to má být. Ale vězte, že nelze úplně najít návrh, kde budou úplně všichni spokojeni.
Prosím.
Já jen velmi krátce. Je to zákon, který lékařská veřejnost opravdu na jednu stranu potřebuje a na druhou stranu od nás očekává.
Přikročíme k hlasování o návrhu pana poslance Brázdila. Návrh byl zamítnut. Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích.
K tomu se přece nechceme dopracovat. Bez toho to nebylo možné. Co se týká IPVZ, tady už to zaznělo. Obecně to tam je přesně napsáno a není důvod, proč by ministerstvo nemělo pověřit IPVZ, který má nejvíc zkušeností, k tomu, aby řídil samotné vzdělávání. Druhá část kolegů má porodnictví, rodí v nemocnicích. Je to úplně stejné. Není tam vůbec žádná zmínka o tom, že by se měla měnit péče. Takže to je desetina lékařů. Tak jsem si dal tu práci a získal jsem si informace o tom, proč by to tak mělo být. To je jedna věc.
Děkuji a nyní prosím s faktickou pana poslance Hovorku. Prosím, máte slovo.
Takže je třeba to vnímat, jako že jsme dostali z jedné i z druhé strany řadu podkladů. Říká se, že ministerstvo může pověřit jím zřízenou organizaci a může s ní uzavřít smlouvu. Čili je to možnost daná tomuto ministerstvu zařazovat studenty do oborů a organizovat přes IPVZ.
Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Hegera, připraví se pan poslanec Kaňkovský. Hlasování končím. Prosím další návrh. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Proti? Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Proti? Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Tento návrh obsahuje vypuštění maxilofaciálního kmene ze seznamu.
Proti? Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Proti? Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Nyní bychom hlasovali o pozměňujícím návrhu E, který hovoří o zařazení pracovního lékařství do seznamu základních oborů.
Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Jak bude zajištěno, že lékárna nebo nemocnice musí od distributora léčivý přípraven uvedený na seznamu jako nenahraditelný odebrat? Je nutné si uvědomit i to, že distribuovat léky do nemocnic je možné na základě výběrového řízení, a pokud by bylo možné lék nemocnici odprodat, pak minimálně za nákupní cenu, která je distributorovi navýšena o přirážku při samotné koupi. Tady se musím přiznat, že tam asi mělo být uvedeno dva pracovní dny. Státní ústav pro kontrolu léčiv disponuje výkonným IT systémem, který dokáže velmi rychle vyhodnotit, zda u daného léčivého přípravku hrozí nedostatek, či nikoliv. Dále bude Státní ústav pro kontrolu léčiv posílen o další dva pracovní úvazky, které se budou zabývat pouze otázkou, zda vývoz bude povolen, či nikoliv. Tento nový odstavec má zabránit nepřiměřenému omezování práv distributorů a zároveň pod hrozbou zániku opatření nutit příslušné správní úřady k aktivní správě seznamu léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit ústavu, a přispět k tomu, aby na seznamu byly skutečně jen ty přípravky, u kterých je to plně odůvodněné. Z toho důvodu jsem ve svém pozměňovacím návrhu tuto skutečnost zohlednila. Na závěr bych pouze upozornila na skutečnost, že Ministerstvo zdravotnictví se snaží prosadit novelu zákona, která je velmi podobná původnímu slovenskému znění, a to i přesto, že Evropská komise 26. 5. 2016 vyzvala Slovensko, aby svou úpravu zákona změnilo. Proto prosím o podporu svého pozměňovacího návrhu, který se snaží narovnat alespoň základní nedostatky či nedodělky předložené novely.
Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Jan Zahradník.
Jinak víte, že se tady ve Sněmovně zabývám trochu jinými tématy nežli tématem zdravotnictví nebo zákona o léčivech. Toto znění zákona, tak jak je předloženo, se staví pouze proti souběžnému vývozu, ale nikoliv proti nedostatku léčivých přípravků na českém trhu. Otázka je, co se rozumí opatřeními s rovnocenným účinkem. Dokonce existuje rozsudek Evropského soudního dvora ve věci obchodu s léčivými přípravky, tedy paralelního obchodu.